A ta podstata přece by měla vázat na to, že státy Visegrádu jsou naši partneři v určitých jednáních, potenciální spojenci, a to nám nemusí bránit v tom být kritický, pokud se v těch zemích děje něco, co se nám nelíbí. Ale to sem opravdu nepatří. Je třeba pochopitelně věnovat pozornost těm místům, kde jsou vypíchnuty potenciální dopady na Českou republiku. To je srozumitelné, že to vláda odmítá. Stejně tak je srozumitelné, že vidí, že kohezní peníze jsou pro nás důležité. V tomto smyslu je ten materiál vcelku zřetelný.
Nyní bych přečetl omluvu. Pan poslanec Marek Novák se omlouvá dnes od 13 do 19 hodin z pracovních důvodů.
O tom to tady je.
To není žádné řízení s panem premiérem Orbánem, ale se suverénním a demokratickým státem Maďarskem. Vzpomeňme si, podobné vztahy jsou s jiným naším sousedem - s Polskem. A neměli bychom na to naskakovat. Máme říkat kteří. A nejvíc komické je, když si srovnám vyjádření Andreje Babiše, který byl před několika dny s Viktorem Orbánem, jak je to jeho vzor a jak ho podporuje, jak je to skvělý spojenec, aby jeho europoslanci hlasovali v dikci pana poslance Peksy proti Viktorovi Orbánovi. Tak to je taková ta klasika, že něco říkám na jednom místě a něco jiného dělám na druhém místě. To bych prostě nehodnotil. A mě osobně rozčilují dlouhodobě taková ta podmiňování čerpání evropských fondů politickými a legislativními požadavky. Nebude EIA, nebudou peníze. Nebude tohle, nebudou peníze. Nebude to, jak chceme my, nebudou peníze.
Také moje faktická poznámka bude reakcí na vystoupení pana poslance Peksy. A to, co pokládám za nejpodstatnější: všechny tyto pokusy různým způsobem zasahovat do dění jednotlivých demokratických států v rámci Evropské unie jenom prohlubují krizi Evropské unie, prohlubují nedůvěru mezi evropskými zeměmi a ohrožují dokonce i budoucí spolupráci těch jednotlivých zemí. Ty sankce neskončily úspěchem, skončily deziluzí v rakouské společnosti a přinesly více problémů než užitku.
Pan poslanec Kobza, připraví se pan poslanec Foldyna.
Děkuji, pane předsedající. Maďaři si dovolili demokraticky si zvolit stranu Fidesz, která si zvolila svojí vládu, postavili se plně za její program a mají vládu, která hájí zájmy Maďarska.
Další faktická poznámka, pan poslanec Foldyna, připraví se pan poslanec Koten.
Děkuji, pane předsedající, děkuji za slovo. Já tady nechci hovořit o panu Peksovi ani o Pirátské straně. Já bych chtěl mluvit sám za sebe a za nás obecně. Nás volili občané České republiky, nebo nás volili Afričané? My hájíme zájmy občanů, kteří nás volili, nebo hájíme zájmy těch, kteří se chystají do Evropy přijít? A já vnímám to, jestli máte chuť hájit zájmy Afričanů, je možné udělat tu migraci opačně, přijďte do Afriky, kandidujte za Afričany a hajte jejich zájmy. Já se od nich chci distancovat, veřejně se distancuji od těchto postojů a vyzývám, abychom hájili zájmy občanů České republiky. My popíráme fungování právních států! Ano, tomu rozumím. Vám se líbí anarchie. Mě se líbí systém a pořádek.
Je potřeba ho dodělat, je potřeba ho dodiskutovat, je potřeba ho hlavně zavést na všechny složky, a pak to bude fungovat. A věřte tomu, že společnými silami dojdeme k tomu, že ho budeme umět posunout a kontrolovat tam, kde je potřeba.
Další s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Radek Koten, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar.
Je to rušení restaurací, protože v Jihlavě jsem kdysi dávno chodíval do Dělnického domu, kde byla velmi dobrá restaurace s dobrou kuchyní, to samé na Proseku, bohužel tyto provozovny jsou již uzavřeny. Takže tady vidím ten pozitivní přínos EET.
Děkuji, pane předsedající. Srovnávat EET k automobilu, to opravdu hapruje a tahá za ušil. EET si nekupují podnikatelé proto, aby jim sloužilo. A nařídil jim to proto, aby zajistil permanentní, preventivní on-line sledování a kontrolu, co se u nich v provozovně děje. Takže srovnávat to s automobilkou to opravdu není srovnání, které můžeme akceptovat.
A ještě mají ten model v červených číslech. To je třeba říct. Ale já jsem chtěl reagovat na jinou věc, jak říkal pan poslanec Bláha, že to zaveďme. Kdo vymyslel čtyři vlny? Kdo to prosadil?
Děkuji.
Bylo to hnutí ANO. A už při samotné debatě jsme říkali, že ten projekt je od samého začátku špatný. Velmi jsme kritizovali to, že je to po fázích, že je to nepřipravené. Pane kolego, vaší terminologií, vy jste připravili vrak, vy jste připravili šmejd, který jste pustili na silnice. Věděli jste, že je ten šmejd nebezpečný, že ten šmejd nebude fungovat a že ten šmejd bude ohrožovat účastníky silničního provozu, v tomto případě podnikatele.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já rozumím tomu, že když se zavede nějaký nový systém, že chvíli trvá, než si sedne. Ale ještě před zavedením EET jsem měl strašné obavy z toho, kolik bude třeba nakonec zavést výjimek, jak tato pravidla budeme průběžně měnit. To je moje poznámka.
Ta moje reakce zní: Odhady Ministerstva financí se naplňují. To, podtrhuji, pokud pojedou čtyři vlny, jedou dvě. Zdůrazňujeme, že tento přínos představuje zvýšení inkasa po náběhu všech fází elektronické evidence tržeb. Třetí a čtvrtá fáze, jak dobře víte, měla naběhnout v průběhu letošního roku, to znamená 1. března a 1. června, nicméně nálezem Ústavního soudu byly odloženy. Je tedy pochopitelné, že bez náběhu těch zbývajících dvou fází nemůže inkaso dosahovat 18 mld. A teď prosím další čísla.
On současně velmi mírně, ale alespoň o něco zmírňuje dopad EET na ty nejmenší a současně zavádí třetí a čtvrtou vlnu. Nesouhlasíme s ní především proto, že jsme přesvědčeni, že šikanuje ty poctivé, uvaluje na ně další povinnosti a ti nepoctiví je prostě budou ignorovat. Prostě ty platby nenahlásí, dostanou to v hotovosti, bez účtenky a stát žádné peníze navíc nevybere. Další věc, co nám vadí, že vláda za posledních několik let zavedla celou řadu poměrně restriktivních opatření, která mají zvýšit daňový výnos. Vláda tedy tímto způsobem uvalila ty povinnosti a neprobíhá žádný proces, který by vedl i opačným směrem, aby se rušily zbytečné povinnosti, aby se něco zjednodušilo. Místo toho, aby to bylo dobrovolně užitečné, tak je to prostě státní buzerace. Já nerozumím tomu, kdo s tím má problém. Takže bych poprosil o objasnění této věci. Jsou tam normy, které strašně komplikují život, extrémně přísné požadavky hygieny, úplně nesrovnatelné třeba s Velkou Británií. Je to úplně na hlavu postavené, tak jak je to celé konstruované.
Říkám dobře to jméno? Tak co se týče snížení administrativní zátěže, tak na tom velice intenzivně pracujeme a vy to víte. Já jsem to tady několikrát říkala a připomínám to. Od počátku, co jsem nastoupila do funkce, na něm pracujeme. To znamená, přesně to, co říkáte. Propojení, využití registrů, obrovského množství informací, které Finanční správa dnes má, propojení těchto registrů, těchto evidencí a získávání je do daňových přiznání tak, aby v podstatě - mým takovým velkým vzorem je estonský model, kde trvá vyplnění daňového přiznání dvě minuty. A to není jenom, že o tom mluvíme. V podstatě jsme zanalyzovali nejvhodnější variantu a momentálně pracujeme na přípravě otevřeného výběrového řízení. A to je znatelné snížení administrativní zátěže. A ještě malá douška k těm zajišťovacím příkazům. Já si prostě dělám analýzu a dělám si pořádek v rajoně, jak jsem řekla několikrát. Ale chtěla bych jenom připomenout, že žádný není z poslední doby. Všechny zatím, které jsem viděla - a to není to, že bych řekla: je to v pořádku. Já si prostě ty věci analyzuji.
Dneska je předstihly exekuce, insolvence, protože ty nejvíc v dnešní době zatěžují většinu firem. Kdybyste měli zájem, připravil jsem na to celý soubor, nazval jsem ho SAP - je to šest bodů, kterými chci pomoci podnikatelům, aby se snížila administrativní zátěž. V budoucnu chceme digitalizovat. A to chceme digitalizovat na papíře? Zkuste nad tím uvažovat, protože většina těch opravdu poctivých chce, aby to všechno fungovalo, a nemá problém s EET.
Já vám také děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Hájek, poté pan poslanec Španěl.
Já bych chtěl takovou malou edukativní vložku tady nyní předvést.
Jako další vystoupí pan poslanec Španěl a připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.
To je to, co je potřeba si uvědomit. Výnos na sociálním a zdravotním pojištění a dani z příjmu, který sledujeme jako daleko vyšší příjem státního rozpočtu, je primárně způsobený samozřejmě minimální nezaměstnaností, a tam je ten rozdíl, a růstem platů, částečně růstem minimální mzdy, ale rozhodně ne EET.
Váš čas. Děkuji.
Dodržování podmínek, za nichž Ústavní soud přistupuje k přezkumu zákonů a jiných norem, není přepjatým formalismem. Z této povinnosti není vyňat ani Ústavní soud. Naopak lze mít za to, že vzhledem k jeho postavení a k absenci hlídače, neboť akty Ústavního soudu jsou obvykle konečnými a nepřezkoumatelnými, by měl Ústavní soud dbát na dodržování uvedených principů dvojnásob, což ostatně dlouhodobě tvrdí, že činí skrz zásadu sebeomezování. V tehdejším případě údajně většina soudu tomuto pokušení podlehla. Body 113 a následující, které se otázce zařazení dočasně vyloučených tržeb mezi tržby evidované věnují, však budí mírně řečeno rozpaky. Toto prosté konstatování je podle všeho jediné vypořádání většiny s otázkou rozsahu přezkumu zákona o evidenci tržeb. Ostatně, i kdyby zde toto vysvětlení bylo, důvody pro přezkum předmětných ustanovení by tím bez dalšího dány nebyly. Zde je však situace odlišná. Většina neodůvodnila svůj závěr ochranou malých poplatníků, ochranou soukromí či snad výhradou zákona. Lze dodat, že odůvodnění této části nálezu je zarážející i z dalších důvodů. Pokud se tak většina rozhodla učinit, měla se vypořádat s existující judikaturou takový postup znemožňující. Dodávám, že při uplatňování moci orgánu ochrany ústavnosti by měla být aplikována tatáž maxima, jinak hrozí, že tříska uvízne ve vlastním oku. Takže tolik odlišné stanovisko soudkyně Milady Tomkové. Bylo poněkud kritičtější k tomu samotnému nálezu. Předem zdůrazňuji, že souhlasím s výrokem nálezu. V dalších podstatných bodech celé odůvodnění nálezu respektuji. Právě aplikace testu racionality, který respektuje právní úpravu stále ještě rozumnou, nyní znemožnila zohlednit vnitřní diferenciaci různých skupin daňových poplatníků. Pro posouzení problematiky plenárního nálezu se stalo významným vymezení esenciálního obsahu zasaženého základního práva.
Vystoupím krátce a sdělím, proč podpořím tento návrh, a řeknu k tomu dva věcné důvody bez jakéhokoliv nějakého předvolebního nánosu či nějaké omáčky. Možná že mě tady kolegové opraví. U domova se zvláštním režimem to může vyšplhat až na 40 tisíc za měsíc. My se tady bavíme, pokud by se to podařilo zvýšit na těch 19, tak jsme někde sotva na polovině. Jediné, co mě trochu mrzí, a to je závěr, je, že mně to přijde celkem jako důležitá materie, a tady je poloprázdný sál.
Děkuji.
Opravdu jenom krátce vaším prostřednictvím na kolegu Nachera.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám rád přetlumočil stanovisko klubu Starostů a nezávislých. Děkujeme Senátu za to, že se ujal tohoto ožehavého tématu, na které tak dlouho společnost čeká. Jedná se o technickou novelu, to znamená, nemá ambici na to řešit celou problematiku systémově.
Děkuji.
Tak jen abych podpořil vládu. Domnívám se proto, že toto je potřeba brát na zřetel, a velmi bych ocenil, kdybychom v další diskuzi o této problematice opravdu diskutovali ve spolupráci se zdravotním výborem a stavěli se k ní jako k péči, která je na pomezí sociální a zdravotní péče. To individuální pak můžeme dělat na úrovni řekněme měst, obcí, pokud ta města a obce mají na tu individualizaci finanční prostředky. Takže pořád obě dvě tyto oblasti jsou provázány a na to bychom měli myslet. Proto já velmi intenzivně tento návrh podporuji a podporuji i návrh Pirátů týkající se třetí kategorie.
Dobrý den, dámy a pánové. Já také moc děkuji za senátní návrh tohoto zákona, také ho velmi podporuji a chci říct, proč jsem pro jeho zvýšení. Za prvé proto, že jsou podfinancovány sociální služby i v tuto chvíli.
Jedná se zejména o tyto tři případy: Při postupu podle testu racionality dospějeme při druhém kroku k závěru, že zákonná úprava neguje jádro ústavně garantovaného hospodářského práva, popírá jeho samotnou existenci, podstatu či smysl. Imanentní součástí vlastnického práva je právo s vlastním majetkem disponovat, smluvně s ním nakládat, kupovat, prodávat, pronajímat či jinak zatěžovat, tedy s ním hospodařit. Hranice mezi právem podnikat a právem pracovat přitom není zcela zřetelná, jelikož podnikání samostatného živnostníka nebo příslušníka svobodného povolání je často jen jiným způsobem realizace jeho práva pracovat. EET u drobných podnikatelů tak zasahuje přímo jádro jejich práva opatřovat si prostředky pro své životní potřeby prací, protože svojí administrativní náročností a technickou obtížností samostatné podnikání pro mnohé méně disponované jedince v podstatě vylučuje. Domníváme se tedy, že stát zavedl EET, aniž by předtím poctivě využil všechny možnosti a nástroje, kterými již disponoval. Jakkoliv nepopíráme, že zavedením EET skutečně může docházet k větší daňové výtěžnosti oproti situaci předchozí, nelze očekávat, že se tak bude dít ve významnější míře v poměru k celkovým daňovým příjmům státu. Ve shodě s názorem navrhovatelů totiž máme za to, že zavedení elektronické evidence tržeb představuje velmi citelný zásah do práv dotčených subjektů. Jak je již uvedeno výše, jde především o vlastnické právo, právo svobodně podnikat, o rovnost a o zásah do informačního sebeurčení. Zavedení EET představuje nové finanční náklady pro každého podnikatele. Tyto náklady přitom nejsou jednorázové, jak by se mohlo na první pohled jevit. Příkladem budiž trafika, kde se prodávají levné produkty, nicméně ke každému z nich musí být vydána samostatná účtenka. Jinak řečeno jde o typický příklad, kdy nediferencovaným opatřením dojde k zásadně odlišnému zásahu do právního postavení rozdílných subjektů.
Pane poslanče, já mám pocit, že se nám zvýšil hluk v sále. Věnujte prosím pozornost projevu.
Tedy významnější platby jsou ex lege vyňaty z režimu EET a naopak v tomto systému zůstávají všechny platby, které jsou často i zcela marginální. Většinové stanovisko, že se mají smířit s tím, že jsou oběťmi čtvrté průmyslové revoluce, jak je uvedeno v bodě 79 nálezu, pak v této souvislosti zní značně necitlivě. Toto tvrzení totiž není pravdivé.
Spousta lidí ve čtvrtém stupni postižení nepotřebuje jen sociální služby, ale samozřejmě i ty zdravotní. Jako další bod lékařská posudková služba. Já samozřejmě také podporuji a budu velmi rád, pokud přijdou pozměňovací návrhy v tom, aby se navýšil i příspěvek ve třetím stupni.
Děkuji. Prosím, vaše dvě minutky.
Myslím, že už poděkováno bylo senátorům, že toto téma zvedli. Chtěla bych upozornit ještě na jednu věc. Ještě možná jednu větičku. Doufám, že se nám to konečně podaří.
Děkuji. Končím obecnou rozpravu.
Jsem přesvědčená, že nová vážená paní ministryně vzala plno věcí za správný konec a že budeme postupně postupovat k tomu, aby se skutečně lidem v domácím prostředí, ale i v ústavní péči a pečovatelům, kteří zajišťují péči o naše občany, žilo lehčeji. Chtěla bych ještě zareagovat na to, že cílem senátního návrhu bylo řešit hlavně osoby s nejvyšší mírou podpory. Takže věřím, že se v tomto směru bude dařit vytvářet takové zákony, aby mohla být péče zajištěna. Co bych řekla závěrem? Že schvalujeme to, že dáváme našemu občanovi šanci, aby si mohl v době, kdy o něj nemůže pečovat rodina a je ležícím člověkem, potřebuje podporu, aby si mohl zjednat sociální službu, která mu zajistí nezbytné životní potřeby.
Přistoupíme k hlasování. Přečtu, o čem budeme hlasovat. Návrh zní: kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru? Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům.
Já se domnívám, že by bylo vhodné, aby tento návrh projednal zdravotní výbor.
Takže zdravotní výbor. Táži se, jestli je nějaký další návrh. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru?
Podotýkáme však, že tato sleva nic podstatného neřeší - je malá, netýká se všech a je pouze jednorázová a vstupní, zatímco vedení elektronické evidence je opatření trvalé a náklady na jeho provoz jsou průběžné. Stát tak přenáší na podnikatele své povinnosti, které má při výběru daní, aniž by to bylo rozumným způsobem kompenzováno. Jiná situace by například byla, slevil-li by stát každý rok fakticky vynaložené náklady na provoz EET, ovšem ve formě skutečné slevy na dani a nikoliv jen odpočitatelného nákladu. Další deficit zavedené elektronické evidence tržeb spočívá v zásahu do informačního sebeurčení. V této souvislosti není úplně bez významu ani aspekt povinné mlčenlivosti spojený s výkonem některých činností a profesí, typicky lékaři, advokáti či daňoví poradci. Další riziko systému elektronické evidence tržeb spočívá v její zneužitelnosti. Prostřednictvím tohoto systému totiž dochází ke koncentraci citlivých obchodních informací na jednom místě. Pokud totiž Ústavní soud hodlá s odkazem na test racionality tolerovat i natolik razantní a nediferencované zásahy do podnikatelského prostředí a do základních práv daňových subjektů, je otázka, jakou roli v ústavním systému hodlá nadále plnit. V Brně dne 12. prosince 2017, podepsáni Vojtěch Šimíček, Jaromír Jirsa, Tomáš Lichovník, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř. Pokud jste poslouchali aspoň dílčí části tohoto separátního vóta několika ústavních soudců, tak myslím, že je zcela zjevné, že přisvědčili našemu názoru, proč je elektronická evidence tržeb buzerační, a zejména ve vztahu k malým podnikatelům.
Než pozvu dalšího řečníka, mám tady omluvenku.